Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14 hodin 30 minut a my budeme pokračovat v našem odpoledním programu. Pardon, omlouvám se, pane ministře, jistě pochopíte, že dám přednost vašemu předsedovi poslaneckého klubu. Omlouvám se, opomněl jsem vás.
Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si dovolím předstoupit s tímto návrhem. Navrhuji tento postup. Hlasovat za prvé o tom, že Chtěl bych vás moc poprosit o to, abychom dneska po státním rozpočtu stihli ještě projednat tyto důležité tři tisky tak, abychom, a to je rovněž dohoda s kolegy, byli schopni skončit kolem 19. hodiny.
Děkuji předsedovi Faltýnkovi za jeho návrh, o kterém budeme hlasovat, pakliže určíme, budeme tedy hlasovat dvakrát. Nejprve budeme hlasovat o tom, že vyhradíme tento čas pro mimořádný důvod k tomu, abychom hlasovali o změně programu schůze. Já vás tedy nejprve všechny odhlašuji. Budeme nejprve hlasovat o prvním návrhu pana předsedy Faltýnka, to jest, že i mimo stanovenou dobu budeme hlasovat o změně programu schůze. Kdo je pro, abychom mimo stanovenou dobu uznali, že jde o zvlášť závažný důvod a hlasovali o změně pořadu schůze? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Jsou to zákony související s hazardem. Prosím, pane poslanče.
Ty závažné důvody spíš podle mne spočívají v tom, že vládní koalice není schopna zákony, které předkládá, v řádném čase, v řádném programu projednat, sami sebe neustále zdržujete, sami sobě děláte problémy, sami sobě odkládáte projednávání bodů. A pak najednou sem navrhnete takovýto mysteriózní pojem jako zvlášť závažné důvody, o kterých pak vaší většinou rozhodnete. Čili moje otázka samozřejmě, jaké ty důvody jsou, asi nepadne na úrodnou půdu. Ale já sám sobě odpovídám a nám všem, kteří jsme hlasovali proti: ty důvody jsou jenom v tom, že nejste schopni řádně realizovat body ve schváleném programu. Pak se mění samozřejmě program Sněmovny, mění se jednací doba, mění se jednací řád, přidává se doba. A to každý, kdo si svůj život nějak plánuje, velmi těžko snáší.
Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Proto se omlouvám, že jsem dal panu Zahradníkovi slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych vysvětlil, že se pravděpodobně jedná o nedorozumění. Tak zněla ta dohoda, tak se všichni předsedové klubů dohodli. A má to svůj precedens, v minulých volebních obdobích se tak několikrát stalo. Ano, totální neschopnost vládní koalice dodržovat legislativní termíny je závažný důvod. Prostě ta země potřebuje být řízená, a když je koalice neschopná, je to závažný důvod. Ten závažný důvod jsme uznali a dosvědčuji, že se tady jedná o dohodu.
Máme tady i návrh na doprovodné usnesení, které přednesl pan poslanec Bendl ve druhém čtení.
Technická závada je odstraněna. Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami. Nyní bychom se měli zabývat bodem
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Cílem navrhovaného zákona je především zpřísnění opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a ke snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek. Nyní bych stručně zmínil obsah nového zákona. Předložený zákon například rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, zejména za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákového kouře. Zavádí se úplný zákaz kouření například ve vnitřních prostorách restaurací, kaváren a podobně. Zavádí povinnost pro provozovatele restaurací a podobných stravovacích zařízení nabízet alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější nápoj alkoholický o stejném objemu. Rozšiřuje okruh míst, kde nebude možný prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje tak například nebude možné prodávat prostřednictvím prodejních automatů, v pojízdných prodejnách a podobně. V této souvislosti zákon rovněž přejímá příslušná ustanovení zákona o spotřebních daních upravující místa prodeje lihovin a tabákových výrobků. V neposlední řadě zákon upravuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu jako specifickou zdravotní službu. Součástí návrhu zákona jsou i související novely zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách. Materiál prošel řádným připomínkovým řízením, v rámci kterého byl přezkoumáván ze všech možných úhlů pohledu, a následně jej vláda dne 3. června 2015 jednomyslně schválila. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že tato právní úprava přispěje ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva. Proto věřím, že jej v dalším legislativním procesu podpoříte.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Oba zákony se zabývají tabákem. Já jsem si připravil dvě zpravodajské zprávy. Co můžu říci k užívání tabáku? Spotřeba tabáku je pokládána v dnešní době ve vyspělých státech za nejzávažnější příčinu úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterou lze prevencí odvrátit. Podle kvalifikovaných odhadů zemře ročně v České republice v důsledku onemocnění spojených s užíváním tabákových výrobků 18 tisíc lidí. Jedná se o celou řadu onemocnění, zejména pak o kardiovaskulární onemocnění, nádory, respirační onemocnění.
Nevím, kdo si zase pamatuje slavnou akci Šance pro tři miliony. Odnaučíme tři miliony kuřáků kouřit. Ze všech těchto hledisek pokládám samotné pokusy o zakazování kouření za velmi nerozumné, ale myslím si, že hlavně přicházejí v naprosto nesprávném čase. Dobře, jestli většina zákazníků má zájem o nekuřácké prostředí, ať si do něj chodí. Stejně tak tvrdí - a pokud si mohu vybírat restauraci, jdu do kuřácké restaurace, přiznám se. Samozřejmě pokud jdu s malými dětmi, tak buď jdu ven, nebo jdu do restaurace, která je nekuřácká. Akorát má kvalitní ventilaci. Chodím tam s nekuřáky, kterým to vadí, necítí nic, nestěžují si na nic. Takže je to všecko jenom otázka toho, kolik jsem ochoten do toho investovat. Tuto nabídku dají lidem a lidé si přece umějí vybrat. Pořád se je nesnažme učit, že my jsme ti nejchytřejší, kteří jim musí sdělit, jak to fungovat má. Pokládám ho za chybu. Z tohoto hlediska mají být oba dva návrhy zákona zamítnuty. Já jim to v podstatě i věřím. Nejsem o tom hluboce přesvědčen, ale v podstatě jim to i věřím, jenom si myslím, že jediné ve světě, o čem bezpečně víme, že vede ke smrti, je život sám, a přesto ho nepřestáváme žít. Proto já si spokojeně kouřím a možná toho budu jednou litovat. Věřím zdravotníkům, že kouření je škodlivé, ale to je tak všechno, co s tím chci dělat. Ještě než přejdu k rozboru zákona, tak ještě jednu poznámku, která si myslím, že je obecnějšího charakteru, a která souvisí s tím, že se bavíme o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Bohužel v tomto návrhu zákona to není. Pokusme se tedy, když už potřebujeme léčit ty drogově závislé a dávat jim substituty, tak to nedělat tak, aby na školních schodech seděli a aplikovali si přímo do žíly. Teď tedy půjdu k těm jednotlivým ustanovením a pokusím se lehce poukazovat na to, jaké jsou v nich složitosti.
Vážená vládo, dámy a pánové, já jsem dlouho hledal odvahu říct opak toho, co tady řekla paní kolegyně, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. Já budu hlasovat proti tomuto zákonu! A teď se podívám velmi na předkladatele. To není k smíchu pane doktore Němečku, ministře zdravotnictví! Jak to, že v tom zákoně není opatření, zákaz spotřeby například tlustého masa? Kolik lidí umírá na obezitu? Například polibky! Kolik miliard mikrobů se přenese při tomto krátkém či dlouhém styku! Co jste proti tomu udělali v tom zákoně!? Já bych tam dal opatření například... ... mít styk jednou za tři roky a jenom z důvodu početí dítěte! Kolik je jich miliard na světě už pomalu dneska. Víte, nezlobte se, ale teď vážně. Tady jde o jednu věc. Toto, co spouštíte, je začátek konce, který by mohl vyznít tak, že řekneme: "My ty lidi uzdravíme, kdybysme je měli zabít!" To je ten váš zákon!
- pro zbytek Sněmovny, která vám tleskala, ale bylo to prostě úplně mimo. Protože ti kuřáci vadí a ohrožují ty nekuřáky. To je jedna věc. Druhá věc - kolem toho líbání. To je přirozená imunizace.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já tady nevystupuji žertovně, protože to převážně neumím, ale přece jenom panu poslanci Jandákovi bych vzkázal prostřednictvím pana předsedajícího jednu věc. Říkalo se za doby dávno, dávno minulé, že existuje studie, že při polibku se přenáší deset tisíc mikrobů. Ne ty miliardy, co on říká. O těch ostatních holt vedeme debatu, do kterého ranku patří, jestli do těch velmi důležitých, nebo zbytečných. A to můžeme už jenom odhlasovat a nemá cenu se nad tím rozčilovat.
Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne. Protože i dýchání vzduchu v uzavřených prostorách je velmi rizikové.
Děkuji za slovo. Já se vrhnu do oblasti tzv. protikuřáckého zákona. Všeobecně platí, že v hotelech převážná většina členských států EU povoluje kouření v některých hotelových místnostech nebo je povolení kouření na zvážení majitele. Některé členské státy dále povolují vyhradit kuřákům určitou procentuální část prostor hotelu. Dále se podíváme na restaurace a bary. Pravidla pro kouření v uzavřených vnitřních prostorách se mění v závislosti na každém z členských států EU. A nyní se podíváme na jednotlivé země podrobněji. Restaurace, bary, hotely a ubytovací zařízení, zakázáno s výjimkami. Musí být navržena kuřácká místnost s vhodnou ventilací. Bulharsko. Zde platí absolutní zákaz kouření. Česká republika - o té už zde byla řeč, takže se nebudu opakovat. Dánsko. Restaurace, zakázáno s výjimkami kuřáckých místností nebo kabin. Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách s výjimkou kuřáckých místností nebo kabin.
Pak také umírají na to, že příliš pijí, a mnoho alkoholu, a kdybychom tedy stejným principem přistupovali ke všemu, tak bychom říkali, že bychom v hospodě měli zakázat nejenom kouření, ale také jídlo a měli bychom tam také zakázat pít. Pak by to zdravotní systém měl řešit, tuhle situaci, nikoliv systém organizace práce restaurací či hospod. To, co navrhujete vy, to mi tedy přijde opravdu mimo mísu. Jako umýt si ruce tím, že jsme udělali hodně pro to, že zakážeme kouřit v hospodách, ale samu podstatu neodstraní. To si myslím, že by měl zdravotní systém zachytit. Takže tam nějaký prostor pro to, co tady říkal pan kolega z KDU-ČSL, pro to, aby bylo dost peněz na prevenci, rozhodně je a tam já bych to podporoval. To mi přijde daleko víc fér než říkat hospodským, co oni dovolí či nedovolí ve svém prostoru, ve kterém podnikají a který nabízejí veřejnosti. Tak na nádraží to asi půjde, ale v hospodě, která má oddělený prostor pro kuřáky a nekuřáky už to nejde. Tam to asi tedy nefunguje. Sportovní hala je široký pojem. A nevím, jak to bude - mimochodem jak to budou obce kontrolovat? Umím si představit, že to třeba vyřeší Praha se svými městskými policisty.
Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku. Děkuji panu poslanci za zajímavou výzvu, ale nevím, kdo jí z přihlášených do diskuse využije. Pan poslanec Štětina je řádně přihlášen.
Je přece zdravější, ne? Tak kdybyste byli důslední, tak byste měli stanovit ceny podle obsahu cukru. Čím méně cukru, tím nižší cena. To má přece logiku, když navrhujete totéž v obecné rovině. Nic jiného neříkám. Proč se nesmějete tomu, co jste tam napsali? Ale můžeme říct občanům: My jsme na vás mysleli. My jsme zařídili, že aspoň jeden nealkoholický nápoj je levnější než pivo. Že to bude kohoutovka, to už je vedlejší. Ale zákon jsme napsali, odhlasovali velkou většinou. Ukázalo se v té debatě, že ty názory jsou různé, není to tak jednoduché, jak to zařídit. Ten jednodušší, ten si aspoň na nic nehraje. Jaké má prostředky, aby to poznal? A jaké donucovací prostředky bude mít stát? Jak to bude vyžadovat? Nebo to bude jenom jako. Možná v druhém čtení by mohlo Ministerstvo zdravotnictví připravit vzorový návrh takové vyhlášky. Nemusí tam být ani ta obec ani ty ulice. Jenom co by taková vyhláška obsahovala? Ti, kteří dluží, z toho mají legraci, a vy ukládáte pokuty, ukládáte pokuty a vnímavá opozice říká: Co ten starosta s tím dělá? Už mají pět milionů nezaplacených pokut. Tam prováděli ten sociální kontakt a hovořili spolu. Ale mohli bychom, jinak budou samozřejmě rušit ty občany, kteří tam bydlí. Tak já nevím, co je pro veřejný prostor zajímavější nebo není. Kdy přijde někdo další s tím, že v restauraci se nesmí podávat alkohol, protože škodí zdraví? Nebo například tlusté maso či jiné nezdravé potraviny? Ony se vyvíjejí ty názory. Kde je odpovědnost občana za to, aby se sám staral o své zdraví? A kde je ta svobodná volba, aby si vybral? Chápu ty nápady. Myslím, že většina občanů preferuje nekuřácké restaurace, proto také nové vznikají. Mnozí do toho investovali. Kdyby se ta novela snažila řešit tohle, tak má naši podporu. Kdybychom řekli: Chceme vyřešit, že je buď kuřácká, nebo nekuřácká, a žádný stavebně dobře nebo špatně oddělený prostor, to já bych podpořil. Jako se tady nekouří nebo jako se tady kouří. Ale ten zákon jde mnohem dál. Myslím, že stát bere poměrně vysoké příjmy ze spotřebních daní. Ale chováme se k tomu tímto návrhem zákona, jako by to bylo nelegální - tedy ve veřejném prostoru. A podotýkám zatím. Nikoho nenapadlo, že to bude kontrolovat i někde jinde. A jestli je pro vás víc regulace státu, nebo osobní svoboda. Pro mne je větší hodnota osobní svoboda. A to volím nekuřácké restaurace, opravdu.
Dobře, odhlašuji všechny a anuluji hlasování, žádost na odhlášení, prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami.
Já jménem dvou poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO 2011 vetuji zařazení bodu, co navrhla paní poslankyně Černochová.
Ale vy o tom jednat prostě nechcete. Nekřičte na mě. Nekřičte na mě. Až bude pozdě, až řeknete, že už je pozdě, že to už Brusel projednal, tak si vzpomeňte, kdo měl tolik času. Navíc zítra po bodu 146 není žádný program pevně zařazený.
Byla bych opravdu špatným lékařem a špatným poslancem, kdybych tady neupozornila na aspekty, které dosud v souvislosti s kouřením nezazněly. Vůbec mám dojem, že veřejností je cyklický citrulinový peptid naprosto neprávem opomíjen, a přitom je velmi důležitý a velmi zajímavý. Revmatologická onemocnění, ta zánětlivá, nejsou rychlí zabijáci třeba jako rakovina, ale jejich základ je stejný. Navíc jsou to onemocnění systémová, která mají své mimokloubní projevy a postihují celou řadu orgánů. Část pacientů totiž nakonec umírá na selhání ledvin při sekundární amyloidóze po mnoha letech dialýzy a plazmaferézy, což jen tak mimochodem vůbec není levná záležitost. Dnes už totiž naprosto spolehlivě víme, je to ta medicína založená na důkazech, že člověk, který má ve své genetické výbavě protilátky proti citrulinu, ve vysokém procentu vyvine revmatoidní artritidu, a to v její velmi agresivní formě, s komplikacemi a velmi špatně reagující na léčbu. A tím se dostávám k těm nákladům. Když potom přijdou ty mimokloubní komplikace, komplikuje se a prodražuje se tak i léčba. A už samotné léky, které máme k dispozici, jsou velmi drahé. Přesto že tyto léky díky dobré účinnosti výrazně snižují nepřímé náklady, tvoří tyto ještě výraznější položku než ty přímé. Pacienti vyžadují v pokročilejším stadiu či při komplikacích hospitalizaci. Já vám děkuji za pozornost.